Paní kolegyně Balaštíková se mi při posledním projednávání tohoto návrhu pokusila vysvětlit nezahrnuté regulace dodavatelů do finálního vládního návrhu tím, že - cituji - "vlastně z oblasti dodavatelů nikdy nebylo zapsáno, že by bylo jakékoliv porušení významné tržní síly". K tomuto vysvětlení bych ráda učinila několik poznámek. V původním návrhu, který odešel do meziresortního připomínkového řízení, byla zakomponována i regulace dodavatelů. Věřím, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který tento návrh se svým odborným aparátem připravil, věděl, co činí. Za třetí. Vaše tvrzení ohledně neexistence případů zneužití tržní síly ze strany dodavatelů naráží na výrok prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu, podle níž významnou tržní silou disponují mnozí dodavatelé. Nemluví snad paní prezidentka pravdu?
Současný právní stav osvobozuje od spotřební daně biopaliva. Opakuji, že řada z nás byla přesvědčena, že po roce 2015 bude jenom jedna veřejná podpora a ta bude spočívat v povinném přimíchávání. Máme dvě veřejné podpory a tisk 418 navrhuje pokračovat v obou dvou paralelních veřejných podporách. Takže v extrémním případě prodá-li hodně čisté bionafty, nemusí míchat vůbec, protože tu povinnost prodat určitý objem bionafty na podíl fosilního paliva už splnil. Pánové, když tak se bavte kus vedle! Jinými slovy, až o 70 % se teoreticky zvyšuje povinný odbyt bionafty, což sice verbálně členové vlády popírají, a začali to popírat v okamžiku, kdy vznikl tenhle argumentační zápas, ale kupodivu v materiálu, který každý z vás má, si přečtete, že to nepopírají, ale že se tím chlubí. Říkají: Ó, jak bude krásně. Materiál, který tady máme, předpokládá výrazné zvýšení povinného odběru řepky, zatímco nám vládní představitelé na mikrofon říkají, že veřejná podpora se snižuje. Ta dvojitá veřejná podpora může existovat maximálně do roku 2020, tak těch 14 tisíc lidí potom půjde zase na dlažbu? To má jediný smysl. Předložil to současně s novelou zákona o spotřební dani. Poslanecké sněmovně předkládá novelu zákona o spotřební dani a novelu zákona o ochraně ovzduší pan ministr zemědělství, který nemá v kompetenci legislativu ani z jednoho ani z druhého oboru, ale na to má vláda právo. Dokonce tak, že by se na to mělo zaměstnat 14 tisíc nových pracovních míst. To spočítala ta vláda. Pan ministr financí vám tady hrdě ukazuje, jak to bude o ty 4 koruny levnější. To je velmi jednoduchá úvaha a já si myslím, že už jste to skoro všichni pochopili.
Nyní pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pane předsedající, vážená vládo, možná kdyby to zaznělo hned, tak jsme nemuseli tak dlouho diskutovat.
Poté o návrhu pana poslance Kolovratníka. Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 457, druhé čtení, je to ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí, o zařazení tohoto bodu na program schůze. Kdo je pro zařazení sněmovního tisku 457, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento bod jsme zařadili na program schůze. Zahajuji hlasování o tom, aby tento bod byl první dnešní bod. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování o tom, aby tento bod byl čtvrtým bodem dnešního jednání. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování, aby tento bod byl dle návrhu pana poslance Sklenáka jako první po pevně zařazených bodech pana ministra Mládka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Druhým bodem po pevně zařazených bodech pana ministra Mládka by měl být bod 31, novela zákona upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sněmovní tisk 462, prvé čtení. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Dále by měl následovat již pevně zařazený bod výroční zpráva o hospodaření České televize, o tom tedy hlasovat nebudeme. I registr smluv jsme zařadili. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu vám znovu představovat zákon, který tu už jednou byl.
Děkuji panu ministrovi.
Než začneme projednávat bod, který jsme přerušili, dovolte mi načíst několik omluv. Nyní požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby - návrh na volbu členů Rady České televize.
Připomenu, že jsme volili dva členy, chtěli jsme obsadit dvě zbývající místa. Teď spíše technická informace. Ta volba tímto končí. Tajná volba je dvoukolová, to znamená, v tuto chvíli končí. V tuto chvíli diskutujeme, jaký bude další postup ohledně toho jednoho místa, protože návrhy na zvolení Sněmovně prostřednictvím komise podává právě volební výbor. Jsou v zásadě dvě možnosti. Předběžně mohu říct, že počítáme s tím, že volby týkající se jednoho neobsazeného místa v Radě České televize by Sněmovna realizovala na další, tedy červnové schůzi.
Uzavírám tímto projednávání tohoto bodu. Poprosím k mikrofonu pana poslance Martina Komárka. Připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Dává Radě České televize oproti všem civilizovaným evropským zemím jen minimální pravomoci ke kontrole a spoluvytváření hospodářské politiky televize. Ten zákon naopak je ale dobrý v tom, že politikům neumožňuje zasahovat nejen do chodu televize, ale neumožňuje jim ani řídit Radu České televize. Umožňuje jim pouze tu radu volit. To je podle mne dobré. Řekl bych, že je největší v Evropě a já jsem rád, když jsou veřejnoprávní média nezávislá. Je to vlastně jakási nepřímá daň, která se týká skoro všech domácností. A řekl bych, že televize je nejméně kontrolovanou institucí, co se týče zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že to není dobrý stav. Musí ho napravit zákon. Kavčí hory by neměly být víc Kafkovým zámkem, ale spíše skleněným domem, do kterého je vidět. Zajímavé je, že rady oběma ředitelům za naprosto protichůdné jednání dávají stejné, poměrně vysoké odměny.
Možná že se to i nějakou marží dá snížit. Takže ti, pro které to je cenově atraktivní, tak na to budou jezdit dál zhruba ve stejném objemu. Podle mého názoru je to organizovaný zločin v přímém přenosu a organizovaný zločin v přímém přenosu mohu navrhnout pouze zamítnout.
Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.
Já mám procedurální návrh, abychom hlasováním vyřadili všechny ostatní body z pořadu této schůze.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tu žádost o odhlášení. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s procedurálním návrhem pana předsedy Stanjury a nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka.
Děkuji, pane předsedající.
Nevím, co tolik sněmovnu rozrušilo. Děkuji.
Poprvé v roce 2003 vstoupila evropská směrnice, která doporučovala využít biopaliva jako náhradu za fosilní paliva. K tomu jsme si mohli dobrovolně zvolit mnoho způsobů, jak k tomu můžeme dospět. My tady řešíme to, že chceme poprvé v historii na vysokoprocentní biopaliva dát spotřební daň. Když se tady hovořilo o tom, že je to takový nesmysl a kolik to bude stát daňové poplatníky, uvedu jeden konkrétní příklad. Ale nejenom dovézt, ale ani je zaplatit. A klademe si otázku, komu platíme za dovoz ropy do České republiky?
Budu velmi stručný.
Vzácná shoda, a já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. O závěrečná slova není zájem. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Prosím, pane navrhovateli.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
Tato novela je zásadní pro plemenitbu chovu koní. Státní dotace do této oblasti do našich hřebčinců jsou v úrovni 40 mil. korun ročně. Hřebčince v oblasti chovu koní jsou na úrovni Národního divadla v oblasti kultury.
Děkuji panu navrhovateli. Pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Už jsem na to upozorňoval v minulosti, byla o tom na zemědělském výboru poměrně rozsáhlá rozprava, že se vydáváme cestou podpory příspěvkových organizací, které nás Evropská unie bude nutit do budoucna přeměnit buď na neziskové organizace, či obchodní společnosti.
Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Robert Pelikán a úmluvu nám představil.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětná úmluva je úmluvou Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Z našeho pohledu jde spíše o to, přihlásit se mezinárodně k tomuto závazku.
A myslím si, že na rozdíl od toho, abychom zasahovali do práce České televize, na obraz o jejím hospodaření právo máme, protože jsou to skutečně veřejné peníze. Já samozřejmě nechci jako někteří mí předřečníci vědět, kolik vydělává ten který moderátor nebo ta která herečka. Já se tu občas potkávám s paní Marcovou, nebo Markovou, která nás poslance za peníze České televize přesvědčuje, že je všechno v pořádku. Já chci mluvit o tom, a budu to stále opakovat, že něco v pořádku nemá Rada České televize. Ono je správné, a říká se to, že rada je tím polštářem, který odstiňuje vliv politiků na Českou televizi.
Pane kolego, já se omlouvám, ale poprosím všechny přítomné, aby se ztišili, protože hluk narůstá.
V pohodě. Myslím si, že jsem vysvětlil už všechno podstatné, takže vám děkuji za nepozornost a připravte se na několik faktických poznámek.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nejdříve bych se rád obrátil na pana poslance Valentu. Prostřednictvím paní předsedající pane kolego, při vší úctě, a prosím, neberte to osobně, vy jste řekl na začátku, že váš předchozí projev, při prvním projednávání, byl dobrý skutek. Podle mě to byl strašný skutek. Pokusím se vysvětlit, proč to tak myslím. Cena Václava Havla Trilobit, uděluje FITES a město Beroun; Ano ano, ne ne, cena Josefa Luxe. A konečně 2008 - opět ELSA, cena Televizní akademie. Šestkrát tento pořad získal jedny z nejprestižnějších ocenění, profesní ocenění v novinářské branži. Další z protiargumentů. Vy jste řekl, že televize, veřejnoprávní médium, má vysílat pouze se zaměřením na sledovanost, že má mít hodně sledované pořady. Přesně naopak! Veřejnoprávní média právě mají vysílat menšinové žánry, pořady, které nejsou mainstreamové a které nemají obří sledovanost. Toto téma jsme v rozhlase denně diskutovali a pro rozhlas a pro televizi je to zadání v tomto smyslu naprosto stejné. Takže prosím, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, pokud máte ideový nesouhlas s jedním z pořadů televize, já to respektuji, nemusím s vámi souhlasit, ale myslím si, že o tento ideový nesouhlas bychom neměli opírat argumentaci o hospodaření veřejnoprávního média. Vy jste, pane poslanče Valento, v tom prvním proslovu kritizoval víc věcí a já jsem si je poznačil. Takže to, že Česká televize veřejnoprávní je členem této organizace, je naopak velmi prospěšné pro výměnu profesních zkušeností, pro výměnu záměrů dramaturgických, co vysílat, čemu se věnovat, ale také pro výměnu pořadů. Pokud budete mít nějaký problém nebo nesouhlas, dejte pokyn nám nebo svým kolegům ve volebním výboru.
Pěkné dobré ráno, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády. Zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. K programu schůze se hlásí nejprve předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Ve sněmovně prosím o klid.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Takže začali bychom dnes bodem 143, což je zákon vrácený Senátem, novela občanského soudního řádu. Tohle by byly první čtyři body. Pak by následoval blok pana ministra Mládka, který už máme zařazen. To znamená, jenom abychom si rozuměli, že nezačneme nějakými dalšími zákony, ale vrátíme se k těm pevně zařazeným. Takže tohle je můj návrh.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové.
Tak abych upřesnil tu dohodu všech poslaneckých klubů nebo všech předsedů, já jsem s tím nesouhlasil, jenom jsem slíbil, že nebudu protestovat. Ať si vládní koalice prosadí, co chce. No překvapivě biopaliva.
Dobře. O tom budeme hlasovat zvlášť. Pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo.
Děkuji.
Děkuji panu předsedovi.
Jenom jsem komentoval, k čemu potřebujete klid na práci, jak jste včera pořád říkali mnozí, ne všichni, mnozí, a to je všechno.
Nejprve pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Po něm pan předseda Kováčik.
Leč druhý den jsem na tiskové konferenci slyšel pana předsedu Faltýnka, že jsem to přerušil nikoliv na základě této dohody, ale protože jsem si potřeboval odpočinout.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Takže i tam bychom měli udělat pořádek, nejen v těchto věcech, o kterých se tady mluvilo.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Tento sněmovní tisk reaguje na zjištění, která v průběhu platnosti zákona učinil při jeho aplikaci tento úřad. Zákon v této podobě přinese efektivnější, snáze aplikovatelná pravidla, a tím přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice.
Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Za prvé, týká se to bytostně problematiky zemědělství. Je to zvláštní segment hospodářské soutěže. Děkuji paní kolegyni Balaštíkové za její vystoupení, které tedy její guru, pan Babiš, nevydržel, tak raději utekl. Taky tu chybí. Jestli tímto způsobem má být toto projednáváno... Jinak k tomu, co tu říkala kolegyně Balaštíková.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Stahuje svou faktickou. Tak poprosím pana poslance Urbana, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Myslím, že to opět má více odstínů. Že se tu řetězce chovají trochu nestandardně oproti svým mateřským zemím, to je všeobecně známé. Na druhou stranu jakoby říkat: Češi Čechům, to v této chvíli asi dost dobře nejde. Jinak jako členové Evropské unie těžko můžeme dělat něco jiného.
Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím pana poslance Kučeru, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tento zákon se jmenuje zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Já doufám, že se to od někoho tady dozvím.
Ale jestli vám to přijde k smíchu, mně to tedy k smíchu nepřijde.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.